Nevyplývají z něj žádná práva ani povinnosti pro strany, které je uzavřely, a neobsahuje závazky. Nezávazné memorandum rovněž neobsahuje lhůty, neboť stanovení pevných časových lhůt může indikovat závazek, jenž by měl být v rámci lhůty plněn. Memorandum také nemá předepsaný způsob projednání. Vzhledem k jeho nezávaznosti se nevyžaduje projednání nebo schválení vládou nebo parlamentem. Taková smlouva, zde s mezinárodním prvkem, proto obsahuje také typicky smluvní výrazy, jako musí, je oprávněn, je povinen, zavazuje se, slibuje. Obsahuje typicky ustanovení o řešení sporů a vynucování těchto ustanovení. Nic z toho tam není obsaženo. Cituji ze stanoviska legislativního odboru Úřadu vlády. Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a onou firmou v oblasti těžby a zpracování lithia v České republice obsahuje jen dobrou vůli Ministerstva průmyslu a obchodu spolupracovat při případné těžbě lithia v hledání budoucích možností pro jeho zpracování. V memorandu je obsaženo i prohlášení, že se budoucí vztahy budou řídit zákony a právními předpisy České republiky, jakož i smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Tyto vztahy se však musí výše uvedenými právními předpisy a mezinárodními smlouvami řídit i bez toho, že je to uvedeno v memorandu. Memorandum pouze na tuto skutečnost poukazuje. Jestliže tedy historicky byla podepsána smlouva o ochraně investic mezi Českou republikou a Austrálií, tak memorandum pouze konstatuje, že takováto smlouva existuje. Chci také říci, že shora uvedené memorandum nezavazuje a ani nemůže zavazovat Českou republiku rozhodnout ve všech dalších správních řízeních, která v této věci budou konána, ve prospěch nějakého konkrétního subjektu. Memorandum závazné není. Správní rozhodnutí učiněná na půdě Ministerstva životního prostředí ovšem s ohledem na formulaci zákona závazná jsou. Čili pokud někdo v té kauze lithium zavázal Českou republiku, tak to bylo Ministerstvo životního prostředí, a v žádném případě ne podpis memoranda na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu. Poslední věc, kterou bych rád ještě zmínil, je vůbec přístup k surovinové politice státu. Já jsem to tady citoval, Ministerstvo životního prostředí rozhodovalo mechanicky na základě žádostí, které dostalo, a vytvořilo právní situaci, ve které se dnes nacházíme. To bylo v dubnu letošního roku. Požádal jsem pana ministra Havlíčka, aby analyzoval ve spolupráci se státním podnikem Diamo, zdali by stát mohl být do budoucna aktivnější, pokud jde o průzkum těchto ložisek, protože jsem nabyl dojmu z veřejně dostupných informací, že stát v této věci bohužel aktivní nebyl. To bylo na jaře letošního roku. Připravil strategický dokument, který nedávno projednala a schválila vláda. Tento strategický dokument je průlomový. To samozřejmě bude vyžadovat posílení ekonomické podpory státního podniku Diamo, ale já se domnívám, že takováto aktivita je na místě. Součástí toho strategického dokumentu je takové nastavení budoucích parametrů surovinové politiky, aby vláda měla větší vliv na to, kdo co v České republice těží. Vláda schválila změnu této strategie. Je zde úkol pro ministra průmyslu, pro ministra životního prostředí, aby pracovali v příštích měsících velmi intenzivně na změně surovinové politiky státu tak, aby byly dány jasné garance a parametrické změny, které budou znamenat, že stát mění svoji politiku. Do této doby ani Diamo, ani geologická služba nebyly ze strany státu aktivně využívány.
A proto je nejasné, jak studie proveditelnosti dopadne. Mohli jste se s ním podrobně seznámit. Takže tohle byl materiál, který byl přijat nedávno vládou. To je jediné, co ministr Havlíček udělal, za to si zaslouží podle mě spíš pochvalu. Nicméně jsme čtyři dny před volbami a je skvělé z toho učinit hůl, kterou se budeme navzájem tlouct. Mě mrzí to, že čtyři dny před volbami, místo abychom se bavili o věcech skutečně zásadních, které budou po 21. říjnu důležité, tak se bavíme o něčem, co se pouze hodí. Nezaslouží si to tahle země, protože to je úroveň debaty, která nakonec ve svých důsledcích může poškodit stát.
Děkuji.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že dnes tu budeme opravdu velmi dlouho a že se v té věci ztrácí nejenom Poslanecká sněmovna, novináři, ale i veřejnost. Já jsem přesvědčen o tom, že to je snaha vypustit mlhu, která má překrýt a zakrýt některé problémy, které tady byly definovány. A samozřejmě to má za cíl odradit některé voliče, kteří by chtěli volit sociální demokracii. Já jsem si teď s jedním člověkem psal. Na konci řekl, že právě díky této kauze nám hlas nedá. Já tomu nemůžu říkat ani pseudokauza, je to záměrně vyvolaná kauza. Ona, přátelé, je pravda ale někde úplně jinde. Já bych si dovolil několik otázek položit. Proč neměl šanci státní podnik Diamo se přihlásit? Proč jste nepostupovali striktně podle zákona?
Takže se na mě nezlobte, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že tohle není důstojná situace pro Poslaneckou sněmovnu, těchto několik dní před volbami do Poslanecké sněmovny. A já taky patřím k těm, kteří by byli radši ve svém obvodu na jižní Moravě a raději by mluvil s voliči před volbami, než sedět tady v Poslanecké sněmovně na základě scénáře poslance Andreje Babiše, který se prostě rozhodl, že odvede pozornost od svých kauz, od svých předvolebních kauz, a angažoval k tomu komunistickou stranu a angažoval k tomu samozřejmě i další poslance tady v Poslanecké sněmovně, kteří se do toho velmi ochotně pustili. Takže je to tak. Vážené poslankyně, vážení poslanci, možná tady dnes sehrajete roli někoho, kdo bude užitečným pomocníkem Andreje Babiše v jeho snaze zakrývat vlastní problémy. Ale ta celá věc je zajímavá ještě z jiného důvodu, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jak už jsem řekl, podívejme se na fakta. Opírejme se o realitu. Já tady pro vás mám celou řadu věcí, které bych vám chtěl říci, se kterými bych vás chtěl seznámit, protože cítím, že chcete vědět, jak se ty věci odehrály, a já se pokusím ty věci popsat, tak jak se skutečně odehrály. Hlavní roli ve stanovování průzkumného území pro průzkum lithia pro soukromou firmu hraje už sedm let Ministerstvo životního prostředí. Nikoliv Ministerstvo průmyslu, a už vůbec ne ministr Havlíček, který je tam několik málo měsíců, ale hlavní roli hraje Ministerstvo životního prostředí na základě platných zákonů České republiky. Na Ministerstvu životního prostředí Jiří Havlíček nikdy neseděl. Na Ministerstvu životního prostředí ovšem poslední čtyři roky sedí ministr z ANO, sedí tam pan Richard Brabec. A jeho ministerstvo už v souvislosti s průzkumem a předchozím stanoviskem k dobývacímu prostoru už ledacos rozhodlo. Poslanec Babiš to nikdy nekritizoval. Pan poslanec Babiš to nikdy nekritizoval. Nikdy se o lithium nebo jiné strategické suroviny ani nezajímal. Kdyby mu to nebylo jedno, tak by se v tom mohl angažovat. A poslední čtyři roky v čele tohoto ministerstva stál stranický kolega poslance Babiše ministr Brabec. Ložisko Cínovec patří k největším ložiskům lithia na světě. Prognózní zásoby rudy činí 656 milionů tun, to znamená, na Cínovci mohou být zhruba 4 % předpokládaných světových zásob lithia. Toto ložisko, ačkoliv je z hlediska objemu velmi významné, tak je myslím také důležité říci, že má relativně nízké obsahy lithia v rudě. V průměru zhruba dvě desetiny procenta. Ve světě mají v některých lokalitách větší štěstí, protože tam těží ložiska až s desetkrát vyšším obsahem lithia. Další zásoby přímo navazující na ložisko Cínovec v rozsahu cca 200 milionů tun rudy se nacházejí na území sousedního Německa. Jde o přímé pokračování primárního ložiska Cínovec na území sousedního státu. Je také myslím dobré připomenout, že vedle lithia obsahuje celé primární ložisko Cínovec také cín, wolfram, tantal, niob, rubidium, cesium a scandium. Pokud jde o průzkum německé části ložiska Cínovec, ten provádí společnost Deutsche Lithium, která je společným podnikem společnosti SolarWorld a kanadské společnosti Bacanora Minerals. V současné době již společnost Deutsche Lithium zpracovává posouzení EIA a připravuje žádost o povolení k těžbě. Pokud společnost získá v příštím roce povolení k těžbě, tak by na německé části ložiska mohla být těžba v optimálním případě zahájena již do dvou let. Aktuálně také nadnárodně těžební gigant Rio Tinto pracuje na otevření ložiska v Srbsku u řeky Jadar.
Na cenu lithia a na to, co z lithia mít budeme či nebudeme, to naprosto žádný vliv nemá. Tu vládu, kde čtyři roky vaše strana sedí? Tu vládu, která po čtyři roky zanedbala surovinovou politiku a selhala v obhajobě ekonomických zájmů České republiky? Tak tu vládu dneska, v pondělí, chcete úkolovat, když v pátek budou volby, a myslíte si, že do čtvrtka se to na základě návrhu vašeho usnesení vyřeší? To je přece vaše odpovědnost. A úplně stejně bych jenom doplnil, když vyčítal panu ministru Babišovi to, co všichni víme. A já dokonce neříkám, že jsem připraven s jeho hnutím vládnout dál, ba dokonce zcela jasně to vylučuji na rozdíl od KDU-ČSL. Je to odpovědnost všech tří vládních stran. Ale když to shrnu, tak nám pan předseda Babiš v podstatě vylíčil pana premiéra jako pologramotného škůdce České republiky, ale vyčítal mu věci, které všechny věděl, když s ním šel do vlády. Já jsem si dával pozor, tam nebylo nic nového. A z koho si dělá srandu pět dní před volbami, když tady teď tohle předvádí? Zcela stranou ponechávám, že se občas stává na poslaneckých schůzích, že si každý z nás někdo něco vyčítá, nějaký škraloup nebo nějakou pomluvu, která od nás zazněla. Žádnou z nich nikdy nepotvrdila žádná oficiální instituce. To tady říkal člověk, který je demokratickou institucí, Ústavem pro paměti národa, oprávněně evidován jako udavač komunistické tajné bezpečnosti. Já jsem tady zažil mnoho osobních přestřelek, ale aby nás tady moralizoval komunistický fízl a kriminálník, kterému hrozí deset let, tak to jsem prosím pěkně ještě nezažil. Jestliže vláda za čtyři roky nic rozumného nezvládla, tak to od pondělka do čtvrtka nezvládne taky, to vás ujišťuji. Prosím o podporu.
S faktickou poznámkou se... Není faktická poznámka, pouze přednostní práva a ty mám řádně přihlášené. Není ještě otevřena rozprava. Nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr Pelikán.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte několik málo poznámek. Dámy a pánové, my jsme si to memorandum nevymysleli. My jsme si to nevymysleli. Co toto memorandum vlastně je? Ten pojem je z angloamerického práva.
Co do budoucna? Vývoj ve světě je tak prudký, o lithiu jste před rokem možná ani neslyšeli, a dnes je lithium jedno z nejskloňovanějších slov v českém veřejném a mediálním prostoru.
Obě dvě faktické poznámky.
A navíc se tam zavazují, že odhalí i ty údajně skryté vlastníky akcií. To jen pro úplnost.
Vřele doporučuji - nepoškozujte si dobrá jména. Po něm pan poslanec Komárek s faktickou poznámkou.
Bude opravdu krátká, pane předsedající. Já bych jen k panu ministru Havlíčkovi, který je tady za mnou. Čili to memorandum není závazné. A to už je závazné? Tak v jednom případě, kdy se jedná o to, kdo to bude těžit, to závazné není, a že nás to vrací do hry, to závazné najednou je?
Já si dovolím, ač normálně necituji, v reakci na tuto šílenou debatu citovat úryvky z článku, který je starý deset dní a jmenuje se Lítá bitva o lithium: Ministr Jiří Havlíček, ČSSD, podepsal s australskou firmou memorandum. Memorandum dává této firmě výsadní postavení při dalších jednáních o těžbě lithia na Cínovci. Lithium bude podle všeho už za pár let jednou z nejžádanějších surovin. Saúdské vrty pomalu osiří a každý bude chtít lithium. Česko se stává najednou skoro surovinovou velmocí. Technicky to vypadá jako úžasná revoluce a ekonomicky jako velký zdroj růstu bohatství pro české občany. Když se toho chopí politici, vznikne nejedlá směsice, ve které se nikdo nevyzná. Budou projevy pro a proti. Žádný věcný, všechny předvolební. Televize to bude vysílat, takže se každý poslanec bude chtít zaskvět a strany budou sbírat předvolební body. Aspoň se budou domnívat, že je sbírají. Jak se v tom má normální člověk vyznat? Je to dost jednoduché. Za slovo navedenej může si laskavý čtenář dosadit slovo příhodnější. Omlouvám se panu ministrovi za tu vulgaritu, ale citoval jsem pouze autora.
Další faktické poznámky - pan poslanec Sklenák, pan poslanec Zemek, pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče.
Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Já mám jen prosbu. Jednáme tady téměř sedm hodin. Nevím, jestli odcházíte a přicházíte a nemáte možnost to sledovat, tak se třeba zeptejte kolegů, o čem tady už byla řeč.
Skončíme, v pátek jsou volby.
Děkuji.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Ano, mám hornické vzdělání, a proto mi to nedá spát. Je na čtyři řádky.
Tak si vyberte, co vlastně to memorandum znamená. Ponechám stranou to, že není možné zde v této debatě zatím uplatňovat faktické poznámky. A reagovat teď na účelový výklad pana ministra Zaorálka, účelový výklad mého projevu, je zpožděné a myslím si, že si každý udělal obrázek ze stenozáznamu, co jsem tady skutečně říkal a co potom pan ministr Zaorálek tady interpretoval. Co vlastně tou nulitou myslím? To tady přece také běželo několikrát a opakovaně. A také aby navrhla nový zákon o konečném uživateli výhod. To je návrh usnesení, který podle mého soudu jasně ukáže, kdo na které straně stojí.
Já vám také děkuji. Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali všechny přihlášky s přednostním právem, nyní bychom měli hlasovat o návrhu pořadu 61. schůze.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, dobrý večer. Vážení kolegové, dovolte mi, abych okomentoval to, čeho jsem tady dneska svědkem. Lumpárna je to, co tady projednáváme. Sociální demokracie tady hrdě a statečně mluvila o vrtění psem. Já mám pocit, že vrtěli spíš dneska Poslaneckou sněmovnou a občany. Myslím si, že to bylo dobré představení, nicméně musím říct, že pan Havlíček byl emotivní a agresivní, pan Zaorálek zvolil dramatickou uvážlivou polohu. Pan ministr Chovanec apeluje na uvážlivost a rozum. Opět to není projednáno se Sněmovnou, opět se to neprojednávalo na vládě, takže tady si každý dělá, co chce. Ano, tento stát se chová jako blbec. Promiňte mi, že to tak říkám, protože my se tady bavíme o - Dobře, jako hlupák, protože my se tady bavíme o prostředcích pro vědu a výzkum. Že to ví to ministerstvo. Že vlastně ta ministerstva spolu vůbec nekomunikují, že si tady levou rukou škrábeme za pravým uchem. My chceme napodobovat Izrael s jeho inovačním potenciálem, s touto schopností vůbec jako řešit věci včas s předstihem? Mě teď zajímá jediné. Mě zajímá, jestli pan ministr Havlíček tady vystoupí a řekne, že to memorandum bude anulovat. Žádám pana ministra Havlíčka a sociální demokracii, její členy, aby se tady na mikrofon závazně vyjádřili k tomu, nebo prohlásili, že pokud ta arbitráž bude, že to zaplatí ze svého.
Děkuji panu poslanci Chalupovi.
Dobrý den, dámy a pánové. Já se tedy k ničemu zavazovat nebudu, protože té problematice až tolik nerozumím, takže si dovolím dvě obecné poznámky. Já jsem si vyhledal jenom krátkou zprávu a mám veřejně dostupné informace, že bylo podepsáno memorandum, kterého se zúčastnili zástupci tripartity a starostové. Já si vůbec nemyslím, že ti starostové by chtěli hájit zájmy ČSSD nebo rozkrádat tuto republiku. Jedna poznámka. Druhá poznámka. Takovýchto memorand se uzavírá celá řada. A teď mi promiňte, bude to možná trošku ironické, taky jsem si dohledal, že bylo uzavřeno memorandum v minulosti s agenturou jaderné energetiky o spolupráci při využívání ložisek uranové rudy v Mongolsku. Pokud se projednává a pokud se dá nějaké memorandum, a několik jsem jich v životě uzavíral, vždycky to byla jenom deklarace vzájemné spolupráce. Zdravím do Mongolska.
Kolegyně, kolegové, dobrý večer i ode mě. Ale já jsem si připravil podklady a zkusím do té debaty vnést svůj pohled za hospodářský výbor jménem kolegů z hospodářského výboru, který je de facto tím garančním pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. Já už v médiích jsem se někde vyjádřil, když ta v uvozovkách kauza vypukla, že je to pro mě nemilé, nepříjemné i lidsky, protože mé vztahy s panem ministrem Havlíčkem doteď byly korektní, věcné, nechci říct přímo přátelské, ale poměrně pozitivní. Spolupracovali jsme velmi dobře právě na úrovni hospodářského výboru a Ministerstva průmyslu. A také jsem říkal, že doufám, že se to vysvětlí, že to bude osvětleno, že se třeba mýlíme, že se dozvíme pravdu. To jsem opravdu nečekal. A tomu nerozumím, to nechápu. Myslím si, že i pan premiér to, a nevím proč, popletl. Hovořil o Vrtěti psem.
Já jsem si nechal udělat jenom kratinkou analýzu, jak to funguje na Ministerstvu vnitra v rámci takzvaného elektronického podpisu, který ale plnohodnotně nahrazuje podpis řádný. Ministrovi vnitra se nepředkládá více variant. Ministr vnitra elektronicky podepíše pouze jednu podobu dokumentu. V elektronickém systému je aktivní pouze podepsaný dokument, žádný jiný, a zpracovateli se ministrem odesílá pouze ta varianta, která má souhlas ministra. Já nevím, jak to může chodit na Ministerstvu životního prostředí, ale takto funguje standardizovaný zákonný postup. Vážený pane ministře Brabče, sdělte nám tedy, jestli ten dokument, který odešel, byl elektronicky podepsán, a pokud ano, tak je právně závazný. Pokud půjdeme do hloubky, tak ten úředník mohl uvést v omyl jiné ministerstvo a můžeme se ptát po jeho odpovědnosti. Znovu říkám, ve standardizovaném oběhu elektronické pošty ten postup, o kterém jste hovořili, a kdy se ten úředník s vysokým renomé v Senátu přiznával, prostě možný není. Ministerstvo životního prostředí je ministerstvem, které je rozhodující pro zpracování tzv. velké EIA, je odvolacím orgánem pro orgány přenesené státní správy v krajích. A já se tedy ptám, jakou relevanci mají dokumenty podepsané ministerstvem? Toto není dětská hra, tady nemůžeme hrát o renomé České republiky ve vztahu k třetím osobám, to prostě nejde.